Primárně jsou tak financovány neopominutelné výdaje a veřejné služby, které představují nezbytnou podmínku zajištění chodu státu. V míře, o kterou bylo zkráceno inkaso výběru daně, však dochází k úniku prostředků, které není možno využít pro podporu některých dalších veřejných služeb a ve prospěch jiných veřejně prospěšných investic.
Chtěl tady říci, že určitá improvizace - a pan náměstek nás ujistil, že má pokoru před Poslaneckou sněmovnou jako zákonodárným sborem, ale právě tento výklad zákona by měl být ten, který umožní, abychom nalézali správná řešení, protože jak pan starosta tady v úvodu poděkoval složkám integrovaného záchranného systému, i my se skláníme před jejich profesionalitou, uvedl pan náměstek Drozd. Přes dva zmařené životy chci říci, že jsme rádi, že nedošlo k ohrožení zdraví a života dalších lidí a že je to alespoň tak, jak to je. Ale občané přilehlých obcí čekají na řešení. Oni se cítí ohroženi a v nebezpečí a já čekám, že všechny odpovědné orgány opravdu budou hledat to řešení, které umožní, aby je tohoto strachu zbavily. I proto jsme sem dnes přišli, ne proto, abychom slyšeli některé polopravdy a kombinace z hlediska interpretace různých protichůdných terminologií, ale abychom slyšeli terminologie související se zněním zákona. Je to petice, říkala paní poslankyně Bebarová, která byla podána ještě před druhým výbuchem. Předpokládám, že za účasti obou ministrů i starostů dotčených obcí, i případné zájemce z vašich řad srdečně zvu, řekla paní poslankyně Bebarová Rujbrová.
Prosím pány ministry, aby nerušili řečníka.
Obávám se, že i toto je osudem mnoha mimořádných schůzí a dost dobře nechápu, proč jste tedy elektronickou evidenci tržeb podřídili tomuto režimu, protože se domnívám, aniž bych chtěl cokoli prognózovat, že i tato mimořádná schůze bude ještě mnohokrát přerušena. Povzdechla si, že dva měsíce jsou pryč a že je tedy na čase se opět představitelů vlády ptát, co se za ty dva měsíce odehrálo. A vyjádřila přesvědčení, že otázek je bohužel stále více než odpovědí. Přes sliby, jak rychle půjde odvoz munice, jak se vše překontroluje, odjel zatím jen jeden jediný kamion. Zeptala se tedy pana ministra vnitra, jaké poslední odhady doby odvozu munice jsou v tuto chvíli aktuální. Vláda rozhodla již před řadou měsíců o znovuzprovoznění vojenského muničního skladu v Květné s tím, že se z něj stane jakýsi sklad integrovaného záchranného systému. V pořádku, to není špatný nápad, řekla paní poslankyně Černochová. Ale položila další otázku. Už máte jasno v tom, kdo bude tento pro armádu nepotřebný sklad provozovat? Očekávala bych, že to bude Ministerstvo vnitra, a doufám, že nejsou pravdivé informace o tom, že chcete, aby sklad nadále provozovala armáda. To by bylo z řady důvodů velice nešťastné, například proto, že ve skladu chce umisťovat výbušniny, které jsou majetkem soukromých firem, a svým způsobem byste přenášeli odpovědnost na armádu. Jak to tedy bude s Květnou? zeptala se paní poslankyně Černochová. Kdo ji bude financovat? Náčelník Generálního štábu na jednání výboru pro obranu žádal, jak nás paní poslankyně informovala, aby nasazení armády, která hlídá pásku, bylo co nejkratší. Vojáci jsou v oblasti již přes dva měsíce. Chtěla bych se proto zeptat pana ministra obrany, jak dlouho tam ještě budou. Předpokládám, že páni ministři, tedy pan ministr obrany a pan ministr vnitra, by již měli znát odpověď, vyjádřila naději paní poslankyně Černochová. A pokračovala v přímé řeči: Jaké jsou z toho vyvozeny důsledky? Obecně by mě zajímalo, co vyplynulo z analýzy legislativy, kterou jste si určitě vypracovali, a kdy zde ve Sněmovně můžeme očekávat nějakou ucelenou informaci o tom, co vláda podnikne v legislativní oblasti. Na výboru pro obranu zaznělo, že hejtman kraje měl vyhlásit krizový stav. Chtěla bych se tedy zeptat, ptala se paní poslankyně Černochová, zdali jste prověřovali činnost samosprávy a integrovaného záchranného systému. Pokud ano, s jakým to bylo výsledkem. Nalezli jste nějaká bílá místa a jaká opatření v budoucnu váš resort připraví? Děkuji, řekla ona, protože očekávala odpovědi. Po ní vystoupil pan poslanec Václav Snopek, který nás informoval, že monitoruje prakticky veškeré informace, které o Vrběticích přicházejí v tisku, a tento monitoring má k dispozici.
Takže zpátky k té chorvatské zkušenosti. Jak to můžeme doložit? Čili ani tady žádnou souvislost nelze nalézt, naopak. Pokud tu nějaká souvislost je, tak je jednoduchá. Zavedení elektronické evidence tržeb nepřineslo nikde lepší výběr daní, nepřineslo vyšší výnosy státu, neudělalo to, co je nám tady slibováno, a nevím, na základě jakých faktů, jaké zkušenosti, že se prostě do státní kasy vybere více finančních prostředků. Chorvatský ministr financí Boris Lalovac na pražské konferenci, kterou pořádalo české Ministerstvo financí, dokonce prohlásil, že elektronická evidence tržeb, a teď cituji: "Nebyla zavedena proto, abychom naplnili rozpočet, ale byl to projekt, který přináší poctivý souboj mezi podnikateli." Další argument: Ten systém bude drahý. A bude drahý pro stát a bude drahý i pro podnikatele. Čísla, která zveřejnilo Ministerstvo financí, hovoří jasně. Nebo to, co se dá odvodit z těch věcí, které zveřejnilo Ministerstvo financí, je poměrně jasné. A obávám se, že se tady občas dostáváme do situace, že nemůže být slyšet to, co já říkám, paní předsedající.
Prosím.
To je samozřejmě subjektivní hodnocení, které vám neberu. Já ten pocit nemám. Zátěž na straně státu je jasná. Čísla jsem vám řekl, vychází z toho, co máme k dispozici z Ministerstva financí. Ale nás musí ještě více nebo minimálně stejně zajímat zátěž na straně podnikatelů. A ta je taky velmi významná. Já se prostřednictvím paní předsedající omlouvám panu poslanci Komárkovi, že ho nebudu poslouchat, když na mě křičí, a budu ho ignorovat, protože máme nějaká pravidla hry, a vy nepochybně můžete vystoupit, kdy budete potřebovat.
A já poprosím kolegu Komárka, aby nevykřikoval ze svého místa a nerušil přednášejícího v jeho projevu.
Já jenom než budu pokračovat, tak mohu ujistit paní poslankyni, vaším prostřednictvím samozřejmě, že protože je dáma, tak ten nepořádek, který tu dělá, po ní uklidím. Vždyť si to spočítejte. Až 30 tisíc korun ročně pro drobného živnostníka, to prostě nejsou malé peníze. No tak to znamená jediné. Znamená to, že tato čísla jsou postavena na vodě, že vycházejí z nějakého odhadu, který vůbec není založen na nějakých faktech, a že jsou ve své podstatě nesmyslná. A nakonec je potřeba říct, že i sám ministr financí, který tato čísla předkládá, jehož úřad je zpracovává, otevřeně připouští, že v případě elektronické evidence tržeb jde o předběžné odhady, teď cituji pana ministra Babiše: "Jde o předběžné odhady a až praxe ukáže, nakolik byly přesné."
To opravdu koalice nechápe, že pro Českou republiku je naprosto zásadní, aby naše republika přestala doufat, že to Brusel vyřeší a že se nyní musíme umět postarat především sami o sebe? Na jedné straně norma přináší pokrok tím, že řeší kompetence policie a dalších složek při tzv. dočasné ochraně hranice, určitě je norma i přínosem, co se týče sankcí vůči osobám, které hranice překračují, ale na straně druhé, a to je bohužel důležitější, neřeší realitu, a to je dlouhodobá koncepční ochrana státní hranice. To úsměvné je samozřejmě reálně velmi tragické, že vláda se bojí Bruselu a bojí se řešit dlouhodobou ochranu státní hranice a raději kopíruje byrokracii Evropské unie, která si odmítá přiznat reálný stav. Nicméně pokud už se vláda Bruselu bojí a Sněmovně předkládá kosmetická řešení místo řešení reálných, tak to ještě neznamená, že my, ač jsme v opozici, tomu budeme jenom tak nečinně přihlížet. Naší povinností a bohužel jedinou možností je udělat maximum pro to, abychom vládu, tedy koalici, donutili k zásadní změně jejího postoje. A já uznávám, že v koalici se čas od času objeví hlas zdravého rozumu, který je však bohužel následně překřičen nebo popřen, a nám pak nezbývá než bedlivě sledovat, zda tyto výkřiky jsou účelovým populismem, nebo reálně míněným výrokem, který je pak následně umlčen.
Nyní paní poslankyně Jana Hnyková, připraví se paní poslankyně Olga Havlová.
Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové... Pane předsedající, jsem zdravotně indisponována a nemohu křičet.
Nakonec pravděpodobně kolegové a kolegyně mají času dost, než vyčerpáme tento bod. Prosím, máte slovo.
Děkuji. Já bych chtěla také už být doma, ale prostě ochrana státní hranice je pro mě důležitá. Z této analýzy vyplynulo, že většina majetku na hraničních přechodech byla prodána nebo pronajata. Ano, máme tam kasina nebo podobné podniky, jako je tomu například u nás v Harrachově. Dnes už se vlastně jen mapují zbytky toho, co stát ještě vlastní. Jde primárně o pozemky, které by měly být využity jako kontrolní stanoviště. Stát v podstatě úplně rezignoval na to, že by měl ještě někdy v budoucnu hlídat hranice. To opravdu nikdo nemyslel na zadní vrátka? Hlavně že nám z toho něco káplo, bezpečnost je až na druhém místě! Je to stejně prozíravé, jako když prodá obec budovu školky při nedostatku dětí a pak se za sedm let vyjeveně diví, že se posunul demografický vývoj a že pro děti není dost místa. Ze Schengenu se vytvořila mantra, které se všechno podřizuje, pro některé je to opravdu svaté, která dnes ale reálně nefunguje. Masa nelegálních migrantů sfoukla Schengen jako domeček z karet. Priorita musí být naše bezpečnost. Strach lidí z chaosu a bezpráví je oprávněný a věřím tomu, že se s tím dennodenně setkáváte, když mluvíte se svými voliči. Letos přišel milion nelegálních imigrantů. V příštích letech se čekají miliony dalších. Velmi špatný signál je to, že koalice neschválila vyčlenění osmi miliard na ochranu hranic, které jsme navrhovali přesunout ve státním rozpočtu. Že migrační krize bude pokračovat i v příštích letech, je jasné. Ochrana hranic a bezpečnost jsou pro mě naprosto zásadní otázky, které podle mého názoru musí vláda řešit. Nicméně si musíme přiznat, že s uprchlíky přichází ještě další riziko, a to riziko zdravotnické. Jako žena a především matka a možná budoucí babička se přesto musím ptát, jak česká vláda plánuje chránit své občany. Jako každá matka musím mít strach o naše děti a já ten strach mám a mají ho i občané naší země. Jistě se mnou budete souhlasit, že uprchlíci odcházejí ze zemí, kde je zdravotnictví na podstatně nižší úrovni než v Evropě a v České republice. Tak právě tyto nemoci, vážené dámy a pánové, jsou v jejich rodných zemích běžnými a smrtelnými. Dokonce se na území, odkud někteří pocházejí, projevil i virus eboly. Tento strašák je však strašák lékařů z celého světa. Ale i obyčejné spalničky, příušnice nebo neštovice by mohly způsobit v naší populaci kalamitu. I v médiích se běžně dočítáme o tom, že uprchlíci mají například i plicní chlamydie, které se v Evropě volně snad vůbec nevyskytují. Ohroženy jsou samozřejmě nejvíce rizikové skupiny, tedy děti a senioři. Zvláštní pozornost je přitom věnována péči o novou generaci a ochraně zdraví pracujících. Proto se znovu ptám, jak ochráníme státní hranice, když na to nevyčleníme prostředky.
Můžete nám garantovat, že v příštích letech nenastane v Evropě zase migrační krize? To nikdo říci nemůže. Problém je právě opačný. Všechna fakta nasvědčují tomu, že imigrační vlna v žádném případě neskončila. Řeknu vám alespoň tři důvody. Ochránit hranice prostě neumí. Už je to rok, co se do Evropy valí tisíce imigrantů, a žádné skutečné řešení nebylo přijato. Jediný krok, který Evropská unie provedla, byly imigrační kvóty. To je jediné, co Unie pro naše bezpečí udělala. Všechny ohrožené státy pochopily, že se o ně nikdo nepostará, všechny se o sebe musely postarat samy. Proto máme plot v Maďarsku, proto teď plot staví i Rakousko. Druhý případ - situace na Blízkém východě ani jinde ve světě se jen tak nevyřeší. Válka v Sýrii bude i za rok. Evropští politici napříč kontinentem sem uprchlíky fakticky pozvali, ať už jde o kancléřku Merkelovou, nebo v České republice o pana ministra Dienstbiera. Nelegálních imigrantů se do Evropy dostalo jen letos přes milion, protože viděli, že to jde tak jednoduše. Evropská komise předpokládá, že do roku 2017 přijdou do Evropské unie další 3 miliony imigrantů. Lepší důkaz snad ani nemůžeme chtít. A proto právě zde apeluji. Česká republika si musí ochránit své hranice. Musí k tomu být dostatečně právní prostředí a samozřejmě na to musí být vyčleněny i adekvátní prostředky. A nechápu krok vládní koalice, která zamítla v rámci státního rozpočtu na rok 2016 vydat peníze na technické zabezpečení státních hranic. Děkuji za pozornost.
Ještě jednou děkuji za slovo. Ještě jednou děkuji za slovo. Z našeho pohledu je vládní návrh pouze kosmetickým a opravdu si myslíme, že hranice potřebuje chránit efektivně. Stačí se podívat na zprávy, které hovoří o tom, že Německo umísťuje svá centra v blízkosti českých hranic. A je potřeba chránit Českou republiku před pronikáním, ať už vědomě, nebo nevědomě, nelegálních imigrantů na naše území. Proto bych rád navrhl tento zákon vrátit k dopracování.
Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Kolik chcete, pane ministře, máte času.
Vážený pane předsedající, nelze než nereagovat, byť bych rád nereagoval, ale prostě s některými bludy je potřeba bojovat, a kde jinde než na půdě Poslanecké sněmovny, kde má člověk šanci říci to alespoň celé. Všecko, co tady, kolegové z Úsvitu, navrhujete, prostřednictvím pana předsedajícího, znamená v té rovnici jeden jediný výsledek: vystoupení ze schengenského prostoru a vystoupení z Evropské unie. Pokud chceme platit tuto cenu, pokud jsme připraveni ji platit, tak se tam vydejme. Já na ta evropská jednání jezdím. A byli jsme se Slováky na začátku jediní, kteří velmi intenzivně a velmi nahlas vyzývali kolegy právě z těchto států, aby přestali brát evropské peníze a dělali to, co mají. Je vidět, že se kvantita příchozích snížila. To nejsou těšínská jablíčka. To je prostě prostý fakt. K dnešnímu dni v našich detenčních zařízeních máme 125 lidí. Predikujeme, že do Vánoc to bude pod 100 lidí. Těchto 100 lidí jsou většinou ti, kteří tam budou delší dobu, a to z důvodu, že nemají platné dokumenty nebo nesplnili zákonné podmínky. Věřte tomu, že ochranu hranice bereme velmi vážně. To, o čem tady hovoříte. Nabíráme policisty, nabíráme hasiče, nabírá Bezpečnostní informační služba, nabírá armáda. V současné době nemáme problém. Maďarsko je v jiné situaci. Maďarsko je hraniční země Schengenu. Opatření, které Maďaři udělali, si myslím, že už dneska není kritizováno ani ostatními státy.
Začátkem minulého roku oficiální informace od Frontexu a Evropské unie hovořily o tom, že do Evropské unie přijde 340 tisíc lidí. Téměř milion a půl lidí. Během jednoho roku. Je to má reakce, mám přednostní právo, je to má reakce. A to je problém, který se může velmi rychle změnit. To jsou pouze body k tomu, co říkal zde pan ministr a zpravodaj. Jenom pouze osvětlení toho, že my tady nekřičíme: Postavme dráty a ploty! Je to pouze obhajoba toho, že se snažíme efektivně a reálně chránit hranici České republiky a občany České republiky.
To byl pan poslanec Marek Černoch. Platí, takže budeme hlasovat o zamítnutí. Tak pan kolega Lank upřesňuje, že zamítnutí nepožaduje. Návrh nebyl přijat. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Hlasování pořadové číslo 258, z přítomných 126 pro 126, proti nikdo. Návrh byl přijat. Má někdo návrh na přikázání dalším výborům?
Já bych navrhl projednání výboru obrany.
Pro obranu, dobře. Ještě někdo další? Kdo je proti? Děkuji vám. Garančním výborem je výbor pro bezpečnost. Končím bod číslo 47, děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji. Pokud to samozřejmě rozhodnutí Sněmovny nezmění.
To je prosím citát chorvatského ministra, to netvrdím já.
Jestli máte něco důležitého k řešení, jděte do předsálí. Požádám vás o ztišení.
I to jednoznačně vyšlo. To, co jsme slyšeli, stačí k tomu, abychom vám nedovolili uvést to do společenské reality. Já myslím, že když to zůstane na Balkáně, tak to bude stačit.
Vy si prosazujete svolávání mimořádných schůzí, snažíte se namluvit veřejnosti, že my tady zdržujeme, dokonce hledáte cesty, jak možná podat ústavní žalobu nebo ohnout jednací řád, změnit jednací řád. Nemá obdobu poslední roky a myslím si ani po roce 1989, aby tady ležely desítky návrhů na úpravy zákonů nebo nové zákony, které budou arogantně odkládány, které budou neprojednávány. Vy vlastně porušujete základní ústavní právo poslance, to znamená mít legislativní iniciativu. Takže pokud někdo tady paralyzuje činnost, jste to vy. Jsem rád, že většina, až na výjimky, kolegů tady tu masopustní maškarádu ze sebe sundala.
Já vás požádám, kolegyně a kolegové, o ztišení.
Doufám, že většina z vás ví, co je to redundance, to znamená nadbytečná informace. Můžu poprosit o klid? Není žádný problém, mě to od vás urážet nebude.
Přivolám naše kolegy z předsálí. Je tady žádost o odhlášení. Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je proti? Přihlášeno je 120 poslankyň a poslanců, pro 120, proti žádný.